Velmi málo nebo vůbec. Je zcela nepřijatelné, aby se do třetí zóny přesouvaly jakékoliv pozemky na území parku. Ve třetí zóně lze po příslušné změně územního plánu stavět. Je nepřijatelné, aby do chráněného území měli přístup těžaři, pokud se zrovna nejedná o ohrožení bezpečnosti návštěvníků. Pokud stát chce ekonomické zhodnocení Šumavy, potom nejjistějším podnikatelským projektem je ochránit tamní přírodu a krajinu před politiky s barokním myšlením, před nenasytnými developery a spekulanty všeho druhu. K vlastnímu návrhu zákona. Podle odhadů, a už to tady padlo, by přijetí předlohy umožnilo až na 65 % území parku umisťovat stavby. Mohlo, ale nemuselo. Je známo, že ekonomicky či jinak motivovaní lokální politici a úředníci lehce ohnou výklad umístění stavby v souladu s územně plánovací dokumentací. Stejně tak stavby sloužící, pokud nejsou v rozporu s posláním parku. Přece kouskem zastavěné země Šumavu nezničíme? Jenže kousek sem, kousek tam, a jsou z toho Krkonoše a Špindlerovy Mlýny dva. Udržitelný územně samosprávný celek může být, když tam postavíme továrnu, v případě Šumavy spíš hotely, penziony, apartmány pro zbohatlíky, které už asi přehuštěný Špindl omrzel. Obávám se, že místo Šumavy zelené budeme mít Šumavu spekulantskou. Nemusím dodávat, co by z unikátního místa evropského významu zbylo.
Vy dobře víte, že mezi Vietnamem a Českou republikou existuje poměrně široká spolupráce z minulosti. Já bych tady jenom připomněl, že v únoru 2015 si Vietnam i Česká republika připomenou 65. výročí navázání diplomatických styků. Takže pokračovat v této tradici můžeme nyní tím, že budeme ratifikovat tuto smlouvu a v něčem ještě vylepšíme podmínky pro vzájemné vztahy a styky mezi Vietnamem a Českou republikou.
Dobrý den, vážení kolegové. Rád bych tady podotkl skutečnost, že tato dohoda byla již jednou předložena Poslanecké sněmovně, a to v červnu 2013, ale z důvodu rozpuštění Poslanecké sněmovny už nebyla projednána. Cílem této dohody je stanovit rámec pro posílení bilaterálních vztahů mezi Evropskou unií a Vietnamem a pro užší spolupráci ve všech oblastech společného zájmu. Dále bych konstatoval, že nebude mít žádný dopad na státní rozpočet, veřejnou správu. Je v souladu s legislativou Evropské unie.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Obecnou rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak, ale mám požadavek na odhlášení, takže vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu.
Také děkuji. Tam je velice významná aktivita USA, Japonska, Kanady, takže tam je poměrně silná konkurence.
Dobrý den. Pan ministr mluvil z velké části o minulosti. Mezi Unií a Mongolskem neexistuje dosud žádný právní rámec k vedení politického dialogu a ten chce Unie i touto dohodou zintenzivnit. K hlavním perspektivním oblastem budoucí spolupráce se tak řadí průzkum a těžba surovin, energetika, rozvoj zemědělství, dopravní infrastruktura, ekologie, cestovní ruch a regionální rozvoj. Obsah dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat pouze o tomto návrhu. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Omlouvá se pan poslanec Roman Procházka z dnešního jednání z pracovních důvodů. Pokračovat budeme bodem číslo Protože z pověření vlády přednese úvodní slovo pan ministr Jan Mládek, tak ho zároveň žádám o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Musím souhlasit s panem zpravodajem. Říkal to tehdy, říkali jsme to tehdy mnozí také. Říkám úředníky - že to tak prostě být musí! Jinak že bude infringement, budeme platit pokuty a podobně. Tam, kde to vůbec není rozumné. My jsme tehdy říkali, že jsme bruselštější než Brusel. A praxe ukazuje, naštěstí, že to tak vždycky není a že máme nějaký prostor buď něco vyjednat, nebo aspoň nepřidávat k tomu, co už udělat musíme.
Děkuji. Nyní pan ministr Jan Mládek v rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ale samozřejmě jsme připraveni o tom diskutovat.
Nikoho dalšího do rozpravy nevidím. Ještě faktickou poznámku pan poslanec Ivan Adamec.
Dámy a pánové, tak to je hezký! Samozřejmě, neměli jsme je! Jako každý! A hned začalo správní řízení!
Nikoho nevidím. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. V rozpravě, pane zpravodaji, vystoupilo sedm vystupujících, z toho někteří opakovaně. Je to pravda, pane zpravodaji? Je tomu tak. Budeme se tedy zabývat pouze návrhem na přikázání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Je někdo proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Z pověření vlády návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, máte úvodní slovo.
Jedná se o návrh novely zákona o investičních pobídkách, jehož součástí je související změna zákona o daních z příjmu, zákona o zaměstnanosti a zákona o dani z nemovitých věcí. Materiál byl připraven zejména v návaznosti na přijetí nových evropských předpisů pro oblast veřejné podpory. Z pohledu investičních pobídek jsou nejzásadnější dvě změny, které tyto nové předpisy přinášejí. Předloženým návrhem zákona dojde zejména k rozšíření regionů pro poskytnutí hmotné podpory na tvorbu nových pracovních míst a také rekvalifikace a školení zaměstnanců. Navýšení maximálního limitu kapitálové podpory pro strategické investiční akce. Také k lepšímu zpřístupnění pobídek projektům technologických center a center strategických služeb. Navrhovaná opatření usnadní investorům čerpání podpory, zrychlí návratnost podpořených investic, a tím zvýší atraktivnost celého systému pobídek. Ani při těchto změnách však nemůže skutečné čerpání investičních pobídek překročit částku stanovenou podle aktuální mapy regionální podpory, to je 25 % způsobilých nákladů u velkých podniků. Oproti předchozímu období, kdy byla povolena míra podpory až 40 %, se tedy závazky státu sníží.
Není tomu tak. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Vidím, že je zájem o kontrolu výsledku hlasování. Ptám se, jestli se s faktickou poznámkou hlásí paní poslankyně Nina Nováková.
Pane předsedající, chtěl bych zpochybnit toto hlasování, neboť jsem mačkal "ano", ale bohužel mi vyšlo, že jsem se zdržel.
Čili je to návrh o nesouhlasu s elektronickým zápisem o výsledku hlasování. Děkuji vám. Budeme tedy opakovat hlasování. Ptám se paní kolegyně Chalánkové, jestli se hlásí. Děkuji vám. Ani v tomto hlasování návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kolegy z Karlovarského kraje podpořili jen jednotlivci. Můžeme tedy přistoupit k jednotlivým bodům, tak jak byly navrženy.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh tohoto zákona má především upravovat zvyšování energetické účinnosti v České republice a podporovat energetické úspory. Dalším důvodem je dodatečná částečná úprava implementace již transponovaných směrnic, a to směrnic o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. Část směrnice o energetické účinnosti, která je implementována do této novely, upravuje zejména oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárné užívání energie ústředními institucemi a energetické služby. Mezi navrhované změny patří povinnost pro velké podnikatele absolvovat energetický audit, a to každé čtyři roky. Poskytovatelé energetických služeb byli dosud upraveni v rámci energetického zákona, ale kvůli potřebě a návaznosti na nové požadavky ze strany EU je celá oblast energetických služeb řešena v této novele. Tato možnost je podmíněna písemnou dohodou obou stran. Další významná změna je v oblasti státní energetické koncepce, kterou novela standardizuje formou jejího zpracování včetně vymezení cílů státu v oblasti energetického plánování v energetice. Určité změny jsou provedeny i v ustanovení týkajícím se obcí a krajů v rámci zpracování územních energetických koncepcí. Státní energetická inspekce výrazně posílí kontrolní činnost směrem ke kvalitě zpracovávaných dokumentů, jako jsou například právě průkazy energetické náročnosti budovy nebo energetické audity. Dámy a pánové, na závěr si dovoluji upozornit, že většina navrhovaných změn zákona odráží některou z evropských směrnic a nešetrná úprava navrhovaných změn může ČR způsobit problémy při vykazování implementací těchto směrnic vůči Evropské komisi.
Žádám pana zpravodaje Milana Urbana, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady poměrně podrobně uvedl, o co se jedná v této novele zákona o hospodaření s energií. Předpokládám, že bude tato novela přikázána hospodářskému výboru.
Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám písemnou přihlášku, ale vidím přihlášku z místa. Prosím, pane poslanče.
Tady padlo, že energetické štítky se nebudou týkat budov, které byly postaveny před rokem 1948 a které se prodávají. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Ptám se, kdo další.
Děkuji za slovo. Možná bychom s panem ministrem mohli pár vět v diskusi věnovat už dneska v prvém čtení. Mě zajímá ten interval a povinné audity jednou za čtyři roky. Protože si myslím, že to skutečně bude zvyšovat náklady a logicky náklady těchto podniků se zase promítnou do cen jejich produktů. Je to opravdu nesmyslné a mohli bychom najít řešení, které ušetří obcím peníze, které pak mohou investovat mnohem smysluplněji než dělat energetické audity na své budovy, které skutečně prodávat nechtějí a nebudou.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi.
Hezké a příjemné dopoledne, dámy a pánové. Leží nám za stovky tisíc, jsou na nic. Opravdu si myslím, že obce ani podnikatelé by neměli být zatěžováni tím, co není pro jejich potřebu nutné. Děkuji.
Aby nedošlo k nedorozumění, nerad bych vás edukoval. Já to nedělám často, ale u tohoto si to obzvlášť užiji, protože tehdy jsem řekl, když se to tady projednávalo, že to je fakt pitomost. Voda někam utekla a ukázalo se, že jsem v mnohém měl pravdu. A možná je to příležitost k tomu, abychom se znovu nad tím zamysleli, protože je to fakt pitomost.
Efektivnost pobídek pro stát bude nově monitorována i Evropskou komisí formou evaluace. Evropská komise potvrdila MPO možnost pokračovat se systémem investičních pobídek podle blokové výjimky jako nadlimitního režimu podpory, avšak za předpokladu pravidelného vyhodnocování podpory dle plánu hodnocení, který byl zaslán Evropské komisi ke schválení. Předloženým návrhem zákona budou dále realizována opatření, která mají za cíl snížit administrativní zátěž žadatelů, zvýšit právní jistotu příjemců podpory a zlepšit pružnost celého systému. Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto zákona a jeho propuštění do druhého čtení.
Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a žádám, aby svou zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Novotný. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak uvedl pan ministr ve svém úvodním slově, tato novela má z velké části transpoziční charakter. Projednávaná novela upravuje jednu konkrétní oblast, takzvané veřejné podpory. Tímto termínem jsme se v posledních letech naučili eurojazykem nazývat problematiku regulace inherence veřejných subjektů prostřednictvím veřejných prostředků do volné soutěže ekonomických subjektů na trhu. Zjednodušené formulaci lze základní dvě novinky implementované novelou z dříve zmíněných evropských předpisů hodnotit jako další zpřísnění podmínek veřejné podpory. Důvodová zpráva shrnuje vývoj systému investičních pobídek v České republice, jejich forem, nejrůznějších forem poskytování slev a aktivní finanční podpory a shrnutí ročních bilancí v této oblasti. Jde o novelu zákona o investičních pobídkách podle obecného nařízení o blokových výjimkách, které jsem tady už zmínil. Já předpokládám, že zmíněné aspekty jednotlivých řešení budou podrobně diskutovány na hospodářském výboru a v rámci dalších čtení zákona. Osobně však považuji absenci důkladné SWOT analýzy, účinnosti a efektivity systému investičních pobídek za natolik podstatnou pro vypovídací hodnotu a kvalitativní posouzení této novely, že budu - a též z důvodu obecného ideového nesouhlasu s celým systémem evropské regulace veřejné podpory jako takovým - navrhovat vrácení novely vládě k přepracování. Děkuju vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana poslance Michala Kučery.
Dobrý den. Děkuju za slovo, vážený pane předsedající. Je chvályhodné, že toto nařízení bylo promítnuto tak rychle do novely zákona, protože nařízení je tuším z června tohoto roku. Co ovšem není chvályhodné, to jsou další pasáže, které máme v této novele uvedeny. To znamená to, co je ta harmonizační část, tedy reakce na nové nařízení, to je v pořádku a nemůže tomu být ani jinak. To mají být dosud neobsazené průmyslové zóny v hospodářsky slabých regionech. V Moravskoslezském kraji mají být tři takto zvýhodněné zóny, ve Zlínském kraji jedna a v Ústeckém kraji jedna. Je to poměrně do očí bijící a skutečně nevím, co ministerstvo vedlo k této podpoře, byť se jenom explicitně objevuje v důvodové zprávě, nikoli ve vlastním textu zákona. Obecně zavádění speciálních ekonomických zón je cestou zpět o pár desítek let. Je to systematické narušování principů rovných příležitostí a rovných podmínek v podnikání. I v důvodové zprávě se přiznává, že některé země od nich ustupují. Ustupuje od nich Maďarsko.
Tím prvním je bod číslo Stejně tak žádám pana poslance Rostislava Vyzulu, který je zpravodajem tohoto tisku. Prosím, pane ministře.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych vám dnes tady uvedl vlastně tři rámcové smlouvy, které by chtěla uzavřít Evropská unie se třemi zeměmi Asie, nebo lépe zeměmi ASEANu. Tou první byla Indonésie, teď tady máme Filipíny a já vám za chvilku předložím ještě Vietnam. Takže to je dohromady 450 milionů obyvatel - partner. Je to země, která dle mého je pro Českou republiku dneska také zajímavý partner. Filipíny vyhlásily modernizaci armády a je tady celá řada příležitostí pro české firmy. Mohu vás ujistit, že ratifikace této smlouvy nebude předpokládat žádné finanční ani rozpočtové dopady.
Děkuji panu ministrovi, včetně jeho historického exkurzu do vztahů mezi Českou republikou a Filipínskou republikou. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy.
Děkuji, pane předsedající. V podstatě hlavní bylo řečeno. Já bych chtěl jenom zdůraznit, že se jedná opravdu o komplexní dohodu zahrnující spolupráci ve všech snad oblastech politiky, obchodu, kultury a dalších. Mimo jiné je tady také i boj proti pašování drog a praní špinavých peněz, což je pro mne tedy sympatické, určitě. Zajímavá informace je o této smlouvě ta, že vláda vyslovila souhlas s dohodou již 14. prosince 2010 a po čtyřech letech se dostáváme tedy teď k prvnímu čtení.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám do obecné rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Pan ministr zahraničí má slovo.